Prosím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Ten se týká zachování současného stavu v podobě valorizace podle růstu cen a poloviny růstu reálné mzdy. Stanovisko výboru: Nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím.
Týká se zachování systému řádných a mimořádných valorizací podle současné právní úpravy. Stanovisko výboru: Nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem E paní poslankyně Hanzlíkové, který se týká zachování současné sazby snižování procentní výměry starobních důchodů. Stanovisko výboru: Nedoporučující.
Zahajuji hlasování.
Takže nyní budeme hlasovat poslední pozměňovací návrh, a to je pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Maška, který se vztahuje na představitele komunistického režimu, za které se pro účely tohoto zákona považují pojištěnci v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, a týká se snížení důchodů, které je rozšířeno o členy Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Legislativně technické úpravy ani neprošly výborem. Stanovisko výboru k tomuto pozměňovacímu návrhu: Nedoporučující.
Návrh byl zamítnut. O všech návrzích tedy bylo hlasováno, pokud nikdo nenamítá? Myslím, že tomu tak skutečně je. Proto bychom měli přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji i panu předkladateli a končím projednávání tohoto bodu.
Chtěla bych říct, že... dosáhli jste svého. Porušení jednacího řádu se pro vás stalo normou. A pokud tento zákon projde i v Senátu, podepíše ho prezident, hnutí ANO považuje za svou povinnost, aby se obrátilo na Ústavní soud, protože důchodci nikoho jiného, kdo by se jich zastal, nemají. Toto volební období je černou dobou české parlamentní demokracie.
Další se přihlásil pan předseda Fiala s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Pětikoalice právě obrala důchodce, ty současné i ty budoucí. Potřebujete ty peníze prostě na něco jiného, potřebujete je na válku, na Ukrajinu, na zbrojení, na další věci, tak to zaplatí čeští důchodci.
Projednali jsme tedy stanovený pořad 71. schůze Poslanecké sněmovny, a já ji tímto končím.
My v SPD to za výhodné nepovažujeme. My to považujeme za děsivé a říkáme, že je tomu potřeba zabránit. Že je potřeba zachovat za každou cenu doslova, za každou cenu je potřeba zachovat Českou republiku tak, jak jí známe. My tady nechceme žádné africké a žádné islámské migranty. A to ale tady dělá Fialova vládní pětikoalice. To je tak zaprodaný člověk, to je tak vlastizrádné jednání. A za SPD říkám jasně, že podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích. Český občan, ten ukáže občanku, pas, můžou to být namátkové kontroly, já neříkám, že mají být fronty na hranicích. To je výsledek politiky Fialovy vlády. To je samozřejmě úplně otřesné. My tady takové lidi vůbec nechceme v České republice. Podívejte se, jak to vypadá v Berlíně. My jsme se inspirovali Rakouskem, Dánskem. Je to zákon, kterým jsme se inspirovali v Dánsku, v Rakousku, kde už to platí z poslední doby. My jsme pro zákaz propagace islámu v České republice. My chceme prostě bezpečnost. Jednou reagoval, ale to byla neskutečná reakce, samozřejmě se k tomu hned dostanu. Už jenom tento moment je na okamžitou demisi samozřejmě. To snad není vůbec možné. Má plnou hlavu Ukrajiny a Ukrajinců, ale na české občany samozřejmě Fialova vláda kašle. A to nic osobního proti Ukrajincům nemám. Tady bych se krátce ještě zastavil u toho teď aktuálního návrhu. Jo, ještě darebák, je tam slovo. A jak máme nazvat tedy to, když vy jste před volbami říkali, že nebudete zvyšovat daně a teď je zvyšujete a flagrantně porušujete sliby? Jak máme nazývat kriminální kauzy, které rezonují vládními stranami? To je normálně... vy už jste v tak zoufalé až řekl bych směšně zoufalé situaci, že vy chcete cenzurovat názory opozice a chcete zařadit mezi sprostá slova slovo darebák?
Já jsem se snažil opravdu v rámci obecné rozpravy vždy v prvním i v druhém čtení reagovat. A připomínám, že to první čtení před bodem, než se otevřel, trvalo 7 hodin, to byly poměrně dlouhé obstrukční projevy. Ten samotný bod potom více jak 8 hodin. Takže nemůže tady zaznívat argument, že tady není prostor pro vystupování, ten si myslím, že tady je.
Děkuji za slovo. Takže dopad této novely na život seniorů skutečně není zanedbatelný. Změna výpočtu valorizací spolu s ostatními úpravami jsou zásadními právními úpravami, které povedou k osekání budoucích penzí. A proč nechcete diskutovat? Vážení kolegové, nenalhávejme si nic, přiznejme si, co je tady zřejmé. Poslanci vládní pětikoalice tady pomalu sedí zabaleni a připraveni na dovolenou. Jenom dík, že nenechali své kufry plné opalovacích krémů v předsálí. Co jsme tady slyšeli ráno od pana předsedy Jakoba? Jak máme mluvit, dokonce nám kvalifikoval, co je obstrukce a co není obstrukce. Na hodiny nám to změřil, kolik hodin bylo obstrukcí a kolik hodin obstrukce nebyly. To bych chtěla vidět, podle čeho to poměřoval. Dokonce nám říkal, co započetli do celkového času a co nezapočetli do celkového času. Korektní faktické poznámky. Vládní poslanci! Že byly, nebyly? Že co nám má stačit, nás poučujete? Kolik času máme mít na to či na ono? No, já vám připomenu to EET, jen co se ještě posunu ve svém projevu dále. Prostě nová doba. Pětikoalice nám normuje, co a jak dlouho máme říkat. Copak my vám budeme pomáhat se zákonem, který bytostně - proti kterému bytostně vystupujeme? Se kterým bytostně nesouhlasíme? No, to snad si nemyslíte, že jsme tak hloupí. Proč bychom to dělali? Je to o to bizarnější, že jsou to ti samí poslanci, kteří neustále tvrdí, že předložili důchodovou reformu. Já dnes projednávanou novelu zákona velice dobře znám, vím do podrobností, co je její podstatou. Asociální vláda Petra Fialy si opakovaně vybírá důchodce za své terče. Protože penzisté prostě nevyjdou do ulic, nezačnou hromadně protestovat. Navrhované změny povedou k tomu, že životní úroveň penzistů bude postupně zaostávat za životní úrovní zbytku populace. Ale kdybych skutečně byla tak naivní a uvěřila vašemu PR a marketingu všech těch dobře placených poradců, kterými se vaše ministerstva hemží, začala bych mít dojem, že jste předložili zcela zásadní reformu celého systému a vzhledem k tomu bych očekávala, že parlamentní diskuse by pro vás měla být o to důležitější. Opět nic. Za zcela nepřijatelné považuji, že samotná řečnická doba nám byla omezena ještě dříve, než vystoupil vůbec první poslanec. Podívejme se na pár čísel. A co je ještě důležitější, probíhalo pouze v pěti dnech. Pokud se podíváme na počty řečníků, z vládních stran vystoupilo celkem 43 řečníků a ze stran opozice 85, tedy de facto jenom dvakrát více, a to ve všech čteních. Z těchto čísel je zcela zřejmé, že opozice neobstruuje, pouze fakticky diskutuje nad právní úpravou, s kterou zásadně nesouhlasí. Například v prvním čtení vystoupilo z opozice pouze 26 řečníků, což jasně ilustruje, že jsme se k problematice vyjádřili pouze někteří poslanci. Jenom samotné hnutí ANO, kdyby chtělo obstruovat, tak má mnohem větší sílu ve Sněmovně. Navíc je zcela zřejmé, že se ke škrtům, které na důchodcích aplikujete, prostě musíme vyjádřit. Je to již druhá novela, kterou zásadním a pro nás zcela neakceptovatelným způsobem zasahujete do finanční stability českých důchodců. Řada našich poslanců má dnes připraven projev, ve kterém argumentují svou pozici k předložené novele. Tito poslanci využili své odborné znalosti, ale také své odlišné životní zkušenosti, aby představili své argumenty, pozice a stanoviska. Jedná se o argumenty zvolených zástupců českých občanů, které by zde měly být slyšet. Vážení kolegové, dovolte mi ukončit svůj projev citací jednoho politologa. Cituji: Byli jsme svědky znásilnění jednacího řádu ze strany vládní většiny. Byl porušen zákon, když byla ukončena rozprava. - Já souhlasím.
Ale tahle vláda nemá vlastně žádný program. Nikdo neví. Takže rozpočet - samozřejmě ty návrhy jsou úplně šílené. A hlavně teď, když je sucho, tak my jsme nastartovali boj se suchem. Vznikly tisíce projektů. Takže vrátím se k té vodě. Od roku 2016 jsme zrealizovali 480 projektů na posílení zdrojů pitné vody. Zajistili jsme tak pitnou vodu pro 300 tisíc obyvatel. Dešťovka. A co jsme měli ve volebním programu? Dešťovka. Tato vláda, nejhorší vláda v historii naší země, v programovém prohlášení přiznala, že nebude podporovat výstavbu nových vodních nádrží. Fialova vláda nechce podporovat nové vodní nádrže. Takže to je podle nás zásadní chyba. Takže ani v tom boji proti suchu tato vláda zkrátka nedělá nic. Nejhůře jsou na tom důchodci. Vycházejí články, že vlastně důchodci mají dost. Na to už všichni zapomněli. Důchodci. Tak to je samozřejmě obrovská částka pro důchodce. Inflace a obecně nepříznivá ekonomická situace vedou k meziročnímu zvýšení podílu lidí, kteří nezvládají pravidelně splácet své závazky. Takže tohle všechno je na stole. Takže nová totalita nás dneska zase převálcuje, zase budou tvrdit, jak nám umožnili tady vystupovat. Takže ať se nám nikdo nediví, že když - a zatím tady ještě můžeme mluvit, i když ty náznaky, že ani to nám nedovolí, to využijeme a nejsou to obstrukce. Já jsem tady nic nečetl. Takže my jsme zásadně proti okrádání důchodců, my jsme zásadně proti navyšování daní. A my jsme dokázali ve vládě, že to umíme.
Mezitím využiji chvíle a přečtu omluvy. Pan poslanec Havránek - celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Šimon Heller bere zpět svou omluvu po celý jednací den, která byla z osobních důvodů, a předtím zde byla právě od pana poslance Šimona Hellera ta omluva. Pane vicepremiére, můžete.
Chci připomenout, že když jsem byl v té vládě, o které tady mluvil pan Andrej Babiš, kdy se tady jednalo tak dlouho například o EET, tak jsme tenkrát také sledovali a počítali celkové hodiny rozpravy, které opravdu byly. Něco jiného je ten bod otevřít na hodinu, ale když jsme počítali kumulovaně ten součet, tak se podobá ta současná situace, i té předchozí.
No jo, ale tady to právě naráží na ten ústavní princip voleb. Takže logicky toto nelze zajistit u této volby. Nelze zajistit tu osobní volbu, tu nezávislou volbu. Mimo jiné i tento moment už není možné zajistit. Právě proto to v České republice probíhá tak, že pod dohledem okrskových volebních komisí, kde mají možnost být zástupci i všech kandidujících subjektů a vzájemně tím pádem se kontrolovat při tom sčítání hlasů, tak právě to takovýmto způsobem teď probíhá. Samozřejmě u korespondenční volby toto možné není a u elektronické už vůbec ne. To má na starosti právě Český statistický úřad. A hned první den vypadl software Českého statistického úřadu. Hned první den. Byly s tím problémy, byly to titulní články ve všech médiích. No to je potřeba důrazně odmítnout. Takže to jsem chtěl tady taky zmínit, protože podle mého názoru by prezident měl naopak hájit českou ústavu a měli bychom tady všichni hájit ústavně garantovaná politická práva občanů a měli bychom se jasně postavit proti snahám omezit a ovlivnit svobodnou politickou soutěž. Teď vy to měníte za pochodu poměrně narychlo. Takže to je stanovisko SPD a my samozřejmě budeme hlasovat proti těmto vašim návrhům.
Hezké poledne, vážené dámy, vážení pánové, já přebírám řízení schůze ve chvíli, kdy jsou vyčerpána všechna přednostní práva před otevřením bodu. Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili 21. července na 71. schůzi, rozprava byla přerušena. Už vidím, že jak pan ministr, tak paní zpravodajka zaujali místa u stolku. A nyní tedy připomínám, že Poslanecká sněmovna souhlasila s omezením řečnické doby na 10 minut s tím, že v rozpravě může každý poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Do ní je nyní s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Mašek a následují přednostní práva. Následuje konkrétně pan předseda Okamura s přednostním právem. Ano, to je v pořádku, můžete. Ještě jedna faktická poznámka od pana předsedy Jakoba. Pan předseda Okamura stáhl svoji přihlášku s přednostním právem, proto je pak dále přihlášen pan ministr Jurečka s přednostním právem.
Protože vyčítat druhému to, co sám činím, nemyslím, že je úplně správné. Ještě když jsem byl členem Sobotkovy vlády, tak si dobře pamatuji, jak tehdejší ministr financí říkal, že do několika dní předloží svůj vlastní návrh důchodové reformy. A dobře si vzpomínám, když tady pan kolega Juchelka, tehdy vládní poslanec, hovořil o tom, že blokujeme vůli, ať jdeme hlasovat, ať se může projevit ta vůle většiny. Takže nesmí to být ani tyranie většiny, to je konečně i základ moderní demokracie, kterou otcové zakladatelé ve Spojených státech měli na mysli. Ale stejně tak nemůže být i tyranie menšiny - konečně slyšeli jsme tady i judikát Ústavního soudu.
Nyní faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Já bych tady chtěla zareagovat na svého předřečníka. O tom farizejství jsem mluvila já, ne paní Mračková Vildumetzová, a řekla jsem to ve smyslu, že se opíráte o jednací řád a ve své podstatě jste z něj udělali trhací kalendář. Mluvím také klidným, monotónním hlasem, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jako vy. Já jsem se pouze chtěla zeptat, vy jste vystoupil se stanoviskem klubu. Nebo s přednostním právem. V každém případě, my jsme tady byli poučeni panem poslancem Jakobem, prostřednictvím paní předsedající, že se máme držet tématu, že třetí čtení je k čemu? Takže nám tady dal takový krásný exkurz. Pouze jsem zaznamenala krásný proslov, kdy jste nám ve své podstatě vyčinil. Vás jste vynechali - nebo vás jste vynechal, myslím tím vládnoucí koalici, protože vy děláte všechno dobře. Jenom my si dovolujeme tady něco říkat.
Děkuji za slovo. Já jenom tady mám... Prostřednictvím, promiňte, ano, máte pravdu, prostřednictvím paní předsedající. Takže co je tohle?
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Juchelka a následuje paní poslankyně Šafránková.
Já děkuji moc a vaším prostřednictvím budu hovořit k panu Bělobrádkovi. Jinak jak šel čas tedy s EET? Vláda ho předložila 4. června 2015, první čtení začalo 19. června, druhé 18. září, až za něco více než dva měsíce. Závěrečné schvalování EET pak 27. listopadu. Pokračovala v pátek 11. prosince, koalice na tento den svolala mimořádnou schůzi ke třetímu čtení. A takhle bych mohl pokračovat dál.